Hlasování číslo 221, z přítomných 127 pro 99, proti nikdo. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání na 50 dnů. Hlasování pořadové číslo 222, z přítomných 127 pro 100, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na 50 dnů.
Takže tímto vás žádám o schválení této smlouvy a zároveň požádám také o zkrácení lhůty na 50 dnů, aby bylo možné dokončit legislativní proces.
Děkuji. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Opět děkuji za slovo. Protože možné ne každý ví, co to je, kde leží Aruba. Má 103 000 obyvatel.
Děkuji. Pan předseda klubu ODS v rozpravě dále. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Sice jsem původně chtěl jako třetí navrhnout zkrácení lhůty, ale když pan kolega Procházka byl druhý, tak mu to nechám. Ne, tak jede to jako dobře namazaný stroj. Paní zpravodajka nás pak poučí. A docela by mě to zajímalo.
Děkuji.
Tak já přesné údaje nemám, ale tak jak jsem řekl v úvodním slově, týká se to především fyzických osob, zdaňování jejich úroků a případných dalších výnosů, které tam jsou.
Pan předseda Stanjura ještě jednou v rozpravě. Třeba navrhne rozpočtový výbor.
Velmi často mnozí vládní politici mluví o tom, jak budou bojovat s daňovými ráji tam či onde. Mě by to jenom zajímalo. Nebo obecně celou tu oblast Karibiku považujeme za daňové ráje.
Ještě někdo do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 223, z přítomných 128 pro 98, proti nikdo, návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na 50 dnů. Zahájil jsem hlasování číslo 224 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Pan ministr financí Ivan Pilný jej uvede.
Vážené kolegyně a kolegové, předkládám tedy další smlouvu, která má úplně stejný charakter, takže opět se odvolávám na své úvodní slovo.
Pane ministře, máte slovo.
A pokud jsem dobře informován, tak ani výbory této Sněmovny proti tomu nemají žádných námitek, naopak. Úvodem všechno, děkuji.
Vzhledem k tomu, že nevidím ani kolegu Miholu, je na cestě, ani kolegu Korteho, tak bych ale přesto požádal minimálně předsedy výborů, které tady vidím, minimálně předsedu výboru pro bezpečnost, který může nahradit zpravodaje a jistě tak rád učiní. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, výbor pro bezpečnost projednal tento návrh a přijal následující usnesení. Výbor pro bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení. A pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil Polanecké sněmovně. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedo, za vaši zpravodajskou zprávu. Pane zpravodaji, už máte odpracováno. Pane zpravodaji, máte slovo.
Zahraniční výbor doporučuje
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Dany Váhalové. A opět požádám sněmovnu o klid. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové. Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Návrhy usnesení zahraničního výboru i výboru pro bezpečnost jsou shodné. Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem usnesení ratifikovat tuto úmluvu Rady Evropy. Hlasování pořadové číslo 214, přítomných 118, pro 106, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a může tedy postoupit tato smlouva k ratifikaci.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, ani zde se nebudu dlouze vlamovat do, věřím, otevřených dveří. Žádné výhrady, a pokud je mi známo, tak plný souhlas výboru, jak se brzy doufám dozvíme.
A předsedu výboru pro bezpečnost opět požádám o nahrazení pana kolegy Korteho.
Takže účelem protokolu je v určitých ohledech doplnit Úmluvu Rady Evropy o prevenci terorismu, a to s cílem efektivněji postihnout některá jednání související s terorismem. Zahraniční výbor doporučuje
Děkuji, pane zpravodaji. A nyní požádám pana předsedu výboru pro bezpečnost, aby nás informoval o jednání výboru.
Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.
Přeji krásný den. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s projednáváním tohoto sněmovního tisku na výboru pro zdravotnictví. Jak už bylo řečeno předkladatelem, jedná se o velmi racionální návrh, který omezuje výhradní právo výrobců k provádění servisu a oprav zdravotnických prostředků. Za přesně stanovených podmínek toto právo přiznává i poskytovatelům zdravotních služeb. Tato novela rovněž umožňuje snadnější provádění instruktáže. V tomto duchu byl tento tisk projednán i na zdravotním výboru. Já jsem v prvním čtení měla některé drobné výtky, které byly ale při projednávání vysvětleny.
Já vám děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Pan poslanec Brázdil. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení. Zahajuji podrobnou rozpravu.
To je ta úplně nejnižší, která nemůže poškodit pacienta. Zdravotnické prostředky třídy jedna jsou takové prostředky, které představují nejnižší možné riziko. Tento návrh umožňuje zdravotnickým zařízením tuto činnost provádět vlastními biomedicínskými techniky nebo osobami s potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi. S touto úpravou právní normy by došlo ke značným finančním úsporám ve všech zdravotnických zařízeních celé České republiky. Finanční úspora vznikne nejen v nákladech na hodinovou sazbu, ale i úsporou za drahé cestovní náklady externích dodavatelů. Dále dojde k efektivnímu využití vlastních biomedicínských techniků, inženýrů. Výrazně se zkrátí čekací doby na opravy a bezpečnostně technické kontroly a celý servisní proces bude více flexibilní.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Zdůvodnění je potom součástí tohoto dokumentu.
Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Žádný návrh v podrobné rozpravě předložen nebyl a já končím druhé čtení tohoto návrhu.
Já bych nechtěl zdržovat, jenom bych chtěl připomenout, že se to týká především tří protokolů. Jak už tady bylo řečeno, protokolu o perzistentních organických polutantech, což jenom pro připomenutí jsou látky typu polychlorovaných bifenylů, dioxinů, furanů a dalších toxických látek.
Otevírám rozpravu, do které nemám tentokrát žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Hlasování pořadové číslo 215, z přítomných 121 poslance pro 107, proti nikdo. S usnesením byl vysloven souhlas. Jde o Pan ministr Robert Pelikán má úvodní slovo. Pane ministře, prosím.
Konečně jsme tím splnili dluh, který jsme vůči mezinárodnímu společenství měli.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jejich usnesení jsou shodná. Nevím, jestli ho mám tedy celé číst, jestli jste ho všichni dostali... Je poměrně dlouhé.
Tak všichni ho určitě mají a jinak samozřejmě se můžeme rozdělit u těch jednotlivých výborů. Je to sněmovní tisk, na který můžete odkázat. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Rozhodneme o usnesení v hlasování číslo 216, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen a s usnesením byl vysloven souhlas.
Proto bych vás znovu požádal o podporu těchto uvedených protokolů, které podpoří snahu mezinárodního společenství prosadit v globálním měřítku přísnější požadavky na omezování a snižování těchto škodlivých látek, které opravdu ve většině případů jsou velmi toxické a mutagenní.
Já vám děkuji. Tento bod jsme přerušili v rozpravě. Pohybujeme se tedy v rozpravě. Má zájem o vystoupení ještě k této věci?
Ta debata byla poměrně obsáhlá, bohatá. Já jsem za ni vděčný.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu.
Ale já jsem položil otázky a pan ministr dneska ani neodpověděl. Já jsem se ptal, jestli se zjišťovaly dopady na český průmysl, a to už je vážná otázka. Ano, nebo ne. Nebo zda to může mít nějaké dopady na český průmysl. A pak jsem se ptal, zda to, kdybychom to neratifikovali, omezí nějak ostatní signatáře. Jestli náš podpis je vázán na nějaké povinnosti a omezujeme ty ostatní, nebo ne. Tak aspoň ty dvě otázky. Já to teď nebudu opakovat. Ale já už jsem tehdy říkal, že to je vidět, jak formálně projednáváme tyto návrhy. Měl jsem takový spor s panem zpravodajem, který mě cvičil. Tak tu debatu nechci opakovat.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo.
Já se jenom velmi, opravdu stručně, pokusím odpovědět panu předsedovi Stanjurovi. Protože je to dneska tak, že já vám můžu říct, jak je to třeba u těch jednotlivých protokolů.
Já vám děkuji, pane ministře. Přikročíme tedy k hlasování o navržených usnesení. Já zahajuji hlasování a ptám se... Pardon. Eviduji žádost o odhlášení, které vyhovím. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 238, přihlášeno 96, pro 85, proti nikdo. Prosím o úvodní slovo pana ministra financí Ivana Pilného.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Uzavřením dohody získá Česká republika možnost dožádání informací o českých rezidentech. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem mohou být poskytnuté informace použity v trestním řízení pouze jako operativní informace. Dohody tohoto typu působí jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků. Doporučuji proto vyslovit souhlas s ratifikací této dohody.
Žádám vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Čili teoreticky by měl být na ústních interpelacích. Tak. Nyní se budeme zabývat programem naší schůze, ale hlásí se předseda poslaneckého klubu sociální demokracie. Ještě než vám dám slovo, pane předsedo, požádám sněmovnu o klid! Tak.
Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Dovoluji si navrhnout jednu změnu v pořadu schůze.
Po bloku smluv v prvním čtení. Ještě někdo další do programu schůze? Pan poslanec Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Kontrolní výbor velmi pečlivě projednává cenové kontroly v podstatě od roku 2013, co jsem členem tohoto výboru, a musím říct, že tento bod je vždycky brán jako něco formálního. Takže je to věc, která se týká těch cenových kontrolních orgánů.
Ještě někdo do programu schůze? Nikdo se nehlásí. Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní k návrhu pana poslance Štětiny. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Takže jsou samozřejmě třetí čtení.
Mnohdy ujde pozornosti, že mnohé z těch kritizovaných věcí vlastně prosadili samotní úředníci. Já to nepovažuji za rozumné, ale možná pro někoho je větší hodnotou jakási legislativní neprostupnost v rozpočtových pravidlech. Ostatní se zdrželi.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Chcete vystoupit i v obecné? Nerozuměli jsme si, to se stává.
Můj pozměňovací návrh byl projednán na podvýboru pro vědu a vysoké školy, který doporučil jeho přijetí.
Ptám se na případná závěrečná slova. Prosím, pane poslanče.
Tak jak jsem uvedl v obecné rozpravě, ten pozměňovací návrh tedy umožňuje, aby i na základě individuální žádosti bez předchozí výzvy bylo možné poskytnout dotaci ze státního rozpočtu.
Já vám také děkuji. Nyní prosím o slovo pana vicepremiéra Bělobrádka, poté do podrobné rozpravy pan poslanec Benda se hlásí z místa. Já vám děkuji. Tento návrh je hlasovatelný. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě, než ji ukončím. Končím podrobnou rozpravu. Zájem pana zpravodaje o závěrečné slovo není. Ačkoliv se nám počet hlasujících ustálil, tak se nám ustálil na špatném čísle.
Opravdu si myslím, že bychom se měli všichni zamyslet nad tím, abychom jednali v zájmu České republiky.